Jeden jediný rok stačil na to, aby se můj postoj k českému školství otočil o 180 stupňů. Poprala jsem se s inkluzí a s obrovskou administrativou, která se k ní váže. Na začátku školního roku jsme měli v naší malé škole sedm dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, na konci roku jich vykazujeme třicet. Řešili jsme stravování podle pamlskové vyhlášky. Vylepili jsme cedulky se zákazem kouření včetně dodatkové tabulky o elektronických cigaretách a vydali jsme odpovídající vnitřní předpis. Několikrát v tomto roce jsme s preventistou doplnili minimální preventivní program a preventivní strategii, aby byly oba dokumenty stále aktuální. A že těch změn v oblasti prevence v jednou roce bylo. Řešili jsme revize zařízení, aby odpovídaly vyhláškám, sháněli jsme nové přihlášky na střední školy, protože některé střední školy strašily naše žáky, že pokud nebudou mít přihlášky podle nové vyhlášky, nebudou moci přijít k přijímacím zkouškám. Moji kolegové neustále něco podepisovali, vyplňovali, vykazovali. A k tomu všemu jen tak mimochodem také učili. A už jsem u toho, co mě přivedlo k rozhodnutí vrátit se zpět tam, kde mě moje práce těší. Tam, kde je mi dobře. Při představě, že od září dojde k další změně školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, vyhlášce o základních školách a úpravě přímé a nepřímé pedagogické činnosti, mi není zrovna dobře. Paní exministryně v jednom rozhovoru řekla, že sníží administrativní zátěž škol a za každý nový papír dva zruší. Jeden den toto řekla, druhý den jsem se dozvěděla o tom, že novela školského zákona obsahuje povinnou výuku plavání a s ní souvisí i dotace na dopravu. Dotace je skvělá věc, nicméně devět stran papírování, které jsou povinností s tímto související, je přece jenom trochu moc. Zejména tehdy, kdy člověk čeká, že podle slov paní Valachové, bude někde 18 papírů ubráno. Jsem ráda, že už to nebudu já, kdo v naší škole oznámí mým skvělým kolegům, že musí zpracovat a následně vyhodnotit plán pedagogického rozvoje. Jsem ráda, že nebudu ta, která jim řekne, že všechno jejich dosavadní vzdělávání nad rámec svých povinností bylo zbytečné, a že pokud budou chtít, aby jim v atestačním řízení bylo uznáno, musí ho pečlivě okomentovat. Zároveň budou muset zpracovat několikastránkové portfolio, ve kterém opět budou obhajovat a vysvětlovat to, že chtějí svoji práci dělat správně.
Jen čtyři členské země aliance plnily ona dvě procenta. Teď se k tomu hlásíme téměř všichni. Pro nás by to znamenalo přes 100 miliard vydávat na obranu. Na dvě brigády a několik speciálních útvarů. Anebo jen naplňujeme nějakou fikci, která nemá naprosto reálný podklad? Odborníci spočítali, že kdybychom chtěli utrácet přes 100 miliard, musela by Armáda České republiky čítat zhruba 40 tisíc mužů. Kapacita českého trhu dnes taková není. Prostě my nemáme takové lidské zdroje. Už nemluvím o tom, že snižujeme neustále požadavky. Jdeme dolů s kritérii na výběr, protože těm kritériím, která armáda původně měla, už teď řada těch lidí, které chceme náborovat, neodpovídá. A pak se najednou ukázalo, že 100 jich možná potřebovat nebudeme. To byla velmi drahá taškařice. Už jsme si z toho pomalu dělali legraci, že každý člen výboru pro obranu dostane jednu takovou stíhačku a bude ji garážovat doma na svém dvorku. Teď s napětím sledujeme výběr třeba vrtulníků a docházíme k docela zajímavých poznatkům. Zatím mě docela děsí, když slyším o parametrech, které se hodí spíš do pouště než do střední Evropy. Ale třeba se to ještě nějak vyvine. Dovolte mi ale zmínit se ještě o dalších aspektech důvodové zprávy, kterou nám předložila vláda. Ona tady píše o tom, že třeba "zvýšená vojenská přítomnost v blízkosti hranic pobaltských států", tedy ruská zvýšená vojenská přítomnost, "nás nutí k tomu, abychom tam vyslali svoje vojáky". Podotýkám, že je to zvýšená vojenská přítomnost ruských vojáků na ruském území. Je to stejně nesmyslné jako robustní vojenská cvičení ruské armády na ruském území. A docela jim naši generálové pochopitelně tyto schopnosti záviděli. Pan generál Pavel nás informoval o tom, jak Aliance s respektem vzhlíží ke schopnostem například raketových vojsk ruské armády. O jakém ohrožení tedy mluvíme? Proč jsou Američané v Pobaltí? Proč zvyšují svoji vojenskou přítomnost v Polsku, ve všech těchto zemích, několik tisíc kilometrů daleko od svého území? Kdo nás tady vojensky ohrožuje? Proti terorismu se armáda použít nedá, to už jsme si přece vyzkoušeli. Na teroristy potřebujeme jiné orgány. Proti uprchlíkům? To je to, za co mimo jiné platíme teď v Evropě dost vysokou daň, protože jsme si nedokázali uhlídat ani to, abychom hájili opravdu naše zájmy a nepřistupovali na nějakou prapodivnou hru. Když už mluvíme o té šílené hrozbě z Ruska, dovolte mi jen několik málo čísel, která poskytl letos na jaře švédský Mezinárodní institut pro výzkum míru, to je organizace, která pravidelně zveřejňuje údaje o tom, jak například vypadají rozpočty armád. Obrovská částka bezesporu! No dobře, Čína je ekonomický gigant, který má obrovské volné finanční prostředky, asi neví, co s nimi, a zřejmě situace na východě je tak dramatická, že to dělat musí. Takže dejme tomu, že Čína, ale ta je daleko. Tedy rozpočet Spojených států skokově vzrostl.
Je to velmi silný signál, že je něco špatně. Cituji: "Petice tzv. Pedagogické komory proti kariérnímu řádu, 20 000 lidí bylo proti, že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli? Od samého začátku fake. Co není a nemůže být komorou, lživé tvrzení v každé větě petice. Nechce se mi to věřit." Konec citátu ministra Štecha nominovaného do vlády za ČSSD. Už první a základní omyl pana ministra je, že petici organizuje Pedagogická komora. Petici organizuje petiční výbor, jehož členové jsou uvedeni v textu petice, a jde především o řadové učitele i ředitele různých škol. Ti jako občané České republiky pouze využili své ústavní právo zaručené Listinou základních práv a svobod a zákonem o právu petičním. Jako textově negramotný se projevil ve skutečnosti sám pan ministr Štech nominovaný za ČSSD. Druhá věc je, že urážky místo argumentů užívá opravdu jen skutečně negramotný člověk. Pokud tu bude někdo namítat, že bychom neměli zveličovat mimořádný exces, tak je třeba říct, že nenávist pana ministra Štecha k učitelům je kontinuální a není nijak nová. Ještě jako náměstek ministryně Valachové pan Štech učitele nazval - cituji - póvlem. Dámy a pánové, prosím, zamysleme se, může resort školství řídit člověk, který považuje učitele za negramoty a póvl? Pochopitelně podporujeme nejen protest učitelů proti novele zákona, která naprosto prokazatelně je jen velký tunel na veřejné peníze pro spřízněné organizace a party přátel přátel a která učitelům prakticky nic nepřinese, a současně podporujeme výzvu učitelů, aby ministr školství vzal odpovědnost za své výroky a odstoupil. Opět jste se jim vysmál. Protože v televizi jsem zabrán jenom já, tak to tady říkám, jakým způsobem se tady nadále chováte. Opět ministr Štech za ČSSD. Bývalá paní ministryně ujišťovala, že návrh má širokou podporu pedagogické veřejnosti. Není tomu tak. Buď nebyla informována, nebo vědomě lhala. Jak vidíme z petice, významná část pedagogické veřejnosti je zděšena výslednou podobou tzv. kariérního řádu. V podstatě ho to nezajímá. Jenom to tady dokládám, protože aby lidé věděli, jak tady kontinuálně pokračuje ten přístup. Takže jak vidíme z petice, významná část pedagogické veřejnosti je zděšena výslednou podobou tzv. kariérního řádu. Víme samozřejmě o dokumentu, který podepsal pan ředitel Zajíček, který se snaží vydávat za hlas pedagogické veřejnosti a vyzývá zákonodárce k podpoře návrhů ministerstva. V tom dokumentu chybí jen označení kritiků samozvanci a ztroskotanci dle tradic totalitní propagandy. Kariérní řád je dnes pouze europrojekt pro Národní institut dalšího vzdělávání. Je to další tunel na veřejné peníze. Většinu finančních prostředků spolkne administrace projektu. Například jen na propagaci kariérního systému je v něm vyčleněno 41 mil. korun. To je plat projektového manažera tohoto projektu. A dále 30 000 až 56 000 korun měsíčně mají platy další manažerské, administrativní a odborné pozice v projektu. Očekával bych, a my v našem hnutí SPD, že vzdělání učitelů je oblast, ve které může být základem především vzájemný vztah pedagogické praxe a pedagogických fakult vysokých škol. Nebude tomu tak. Návrh a vlastně projekt umožní široké zapojení různých neziskových organizací do vzdělávání, a já se nebojím říci, do ideologického zpracovávání učitelů. Co konkrétně kariérní řád přináší pro učitele? Návrh dělá doslova hlupáky z ředitelů škol, kteří absolvovali funkční vzdělávání, a nyní to zákon pomíjí ve vztahu k akreditační úrovni. Samozřejmě že ředitelé budou zapojeni, ale jinak. Čeká je nepochybně navýšení administrativy a organizace suplování za vzdělávané kolegy. Mám obavu, aby školy nezačaly připomínat Nemocnici na kraji města. Nejlepší učitelé budou suplovat a aktivní Cvachové se budou vzdělávat. Zkrátka řečeno, tohle nepřinese učitelům, školám i žákům vůbec nic. Jen zbytečnou práci a administrativu. Žádný pedagogický talent to do školství nepřitáhne. Jde ve skutečnosti o vytahování peněz ze školství. Vaše hlasování je nutné zmanipulovat pro podporu čerpání peněz. To je cílem této novely. My v SPD se ale samozřejmě zmanipulovat nenecháme. Především je třeba vrátit do práce základních a středních škol jasné požadavky na výkon žáka. My v SPD chceme zachovat koncept společné maturity, která musí být náročná a musí vrátit ztracený kredit této zkoušce. Dále je podle našeho názoru nutné podpořit spolupráci škol a pedagogických fakult při přípravě nových učitelů a v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Nástrojem zde může být návrat k praxi učitelů-metodiků na školách, kteří by působili přímo na školách a spojovali by poznatky praxe a pedagogických fakult. Přestaňme vytahovat peníze ze škol. Chce to jen na Ministerstvu školství hospodařit v zájmu učitelům.
Protože kariérní řád odkazuje na několik prováděcích předpisů, z nichž se mi nepodařilo dohledat ani jediný - že by ještě nebyly na světě? A co si budeme povídat, někdy to s dohledáním informací k narychlo spíchnutým akcím není jednoduché. Například na inkluzní otázku, co znamená označení "způsob pořízení pomůcek jiné v doporučení školního poradenského zařízení" mi nebyl ještě v dubnu schopný odpovědět nikdo ani ze školního poradenského zařízení, ani z krajského úřadu či dalších institucí. Za svou pedagogickou kariéru jsem poznala mnoho učitelů a učitelek. Jsou to většinou lidé, kteří jsou již ze své podstaty velmi pokorní, hodní a převážně nekonfliktní. Jinak by ostatně nepracovali ve školství, kde nemají zastání, kde nemají minimum práv, ale maximum povinností. Tihle lidé se nevzbouří proti náloži, kterou na ně úředníci od stolu nakládají. Tihle lidé zatnou zuby, budou dál vymýšlet hry a aktivity, aby vzdělávání jejich děti v jejich hodinách bavilo, a po večerech s vypětím všech sil vykážou, vyplní, obhájí, okomentují, sepíšou to, co se po nich požaduje. Protože vím, co je to za lidi, nechci být součástí této zrůdnosti. Omlouvám se, vím, že toto slovo působí silně. A nechci, abych před nimi musela obhajovat něco, čemu sama nevěřím, co nepodporuji a s čím absolutně nesouhlasím. Netvrdím, že české školství změny nepotřebuje. Ale musí jít o změny promyšlené, prozkoušené, ověřené. Nemám ve svém okolí člověka, kterého by se někdo zeptal, co si o probíhajících změnách myslí. Myslím si ale, že jsem vyjádřila nechuť, která plyne ze všech chaotických a nepromyšlených změn. Přeji českému školství, aby učitelé učili, aby na učení měli čas a klid, aby učili tak, že to bude bavit je samotné, protože když práce baví učitele, chodí i jejich žáci do školy rádi a o to jde. Učitel je, věřte mi nebo ne, samostatně myslící člověk, ví, že se musí ve svém oboru dál vzdělávat a nepotřebuje o tom podávat reporty. S pozdravem a s přáním, aby kvalitní české školství nebylo udušeno pod horou papíru." To je hlas jednoho jediného člověka ze školství. Já věřím, že mí kolegové ze sociální demokracie mají spoustu jiných dopisů, které chválí jejich práci. Já bohužel takové dopisy nemám. Řekla jsem druhý důvod, a to je pohrdání učiteli jako stavem, že si dovolili pozvednout prst a upozornit, že už mají té administrativy dost. Pane ministře, já bych vás také ráda informovala o práci ředitele střední školy. Když začaly školní vzdělávací programy a všechny školy se s nimi musely porvat, byli rychle proškoleni učitelé, na základních školách vytvořili jeden školní vzdělávací program, tak na středních odborných školách jich bylo mnoho. Každý z těchto vzdělávacích programů má minimálně 300 stran. Tak to jsem ráda, že se mnou souhlasíte. Takže není třeba přicházet s objevením Ameriky, která už byla objevena. Na školách tyto věci fungují. Na konkrétní dotazy z kariérního řádu jsem dostávala překvapivé odpovědi, jako například: Při sestavování dvouletých plánů rozvoje, nastane-li to, že se v dobré víře s učitelem dohodnu na jeho kariérním rozvoji, který je vázán na určité finanční prostředky, a rok nato tyto prostředky mít nebude, jaký bude dopad vzhledem k tomu, zda bude ze strany učitele právo vymáhat placení těchto kurzů? Co nastane, když se v dobré víře s učitelem dohodnu, který v průběhu naplňování svého plánu rozvoje zjistí, že se vydal špatnou cestou, a řekne si, že to prostě plnit nebude? Mám já právo ho propustit, protože nepracuje na své kariéře? Odpověď zněla: A proč, to není potřeba, vždyť se nic neděje. No a ono se nic neděje? A my kvůli tomu děláme dvouleté papírové plány a trávíme na tom čas? To mě překvapuje. To na tom strávím pěkný kus času, abych to pak hodila do koše! Tak nejprve jsme měli dvě přihlášky. V rámci nich - první byla povinná. Když nebyl žák na ni přijat, teprve v platnost naběhla přihláška druhá. Naběhly tři sobě rovné přihlášky. Největší zmatek. Nikdo netušil, koho vlastně přijal. Zdálo se, že to je nefunkční, tak jsme to zrušili. Měli jsme přihlášku pouze jednu. Narazili jsme na to, že žák, ačkoliv si začal daleko pečlivěji vybírat své budoucí povolání, protože měl jednu šanci, měl pouze jednu šanci. Tak jsme to změnili. Změnili jsme to na dvě rovnocenné přihlášky. A loni jsme to vylepšili ještě přijímacími zkouškami. A ten žák to ani netuší. Já bych ráda uvedla ještě další fakta, která mi brání v tom, abych podpořila jednu z verzí kariérního řádu zde ve Sněmovně. Účinnost některých ustanovení nabíhá k prvnímu září. Několikrát jsem paní ministryni upozorňovala na to, že kariérní řád se vztahuje pouze na učitele, kteří mají pracovní smlouvu. Na vyšších odborných školách a na středních odborných školách je celá řada učitelů, kteří učí na dohody o pracovní činnosti. Věřte mi, že těm žákům je úplně jedno, jestli je učí učitel s pracovní smlouvou, či s dohodou o provedení pracovní činnosti, a všichni chtějí mít kvalitní učitele. Tak proč nenecháme kvalitativně, nebo profesně růst i ty, kteří nemají pracovní smlouvu? Už teď začínáme mezi těmi učiteli diverzifikovat: Tebe, ty jsi perspektivní, ty máš pro mě pracovní smlouvu, tebe pošlu na školení, a ty jsi jenom na dohodu o pracovní činnosti, tak ty ani nemusíš. Splní kritéria třetího stupně, když ani nemusí mít pedagogické vzdělání pro výkon své funkce? Dovedu si představit, že učitel si sestaví plán rozvoje svého profesního růstu, aby za dva roky zjistil, že se vydal špatnou cestou, protože standard byl nastaven trochu jinak.
Proč? Rusko má malé území? Zaplať pánbůh za projev Trumpa ve Varšavě. Já chápu, že trpělivost a obrovský liberalismus a víra v to, že každý se chová slušně a normálně, skončila a že prostě na některé kroky je třeba odpovědět rázně. Bohužel dostali jsme se do situace, že je třeba Rusku říct: tady je čára a přes tu nepojedete. A kdo komu slouží, jaké mocnosti... Já vždycky sloužím tomuhle národu a téhle zemi! Rabování bohatství ve prospěch jakéhosi Sovětského svazu! Oni toho tam mají málo, aby ještě museli rabovat střední Evropu - nebo museli historicky? Tak toho nechte. A dneska někam lízt a někoho okupovat! Posílat na dovolené ozbrojené lidi převlečené do civilu! No to je nehoráznost a na to je potřeba naprosto rázně odpovědět!
Vážení kolegové, vážené kolegyně, omlouvám se, že jsem to přehodil. Mám jednu velice špatnou vlastnost. Já nerad nosím klapky na očích, a pokud mi něco není jasné, tak se zvednu a jedu tam. Já jsem projel uprchlické tábory Ukrajinců, kteří utíkají do Ruska. A všem jsem dával otázku - proč sem utíkáte. Ano. Byl jsem letos i na Krymu. Opět jsem jel s mobilem a točil jsem rozhovory s lidmi. A všichni byli šťastní, že jsou v jiném zřízení. Mluvil jsem dokonce s představiteli Tatarů. Všichni měli stejný názor.
Viděl jsem také jiné výstavy fotografií - vybombardované školy, vybombardované fabriky, vybombardované úřady, vybombardované byty, rodinné domky v doněcké a luhanské oblasti - ukrajinskými, tedy podle vašeho názoru vlastními vojáky, vlastní armádou. Bylo to vaše heslo. A bylo docela dobře občany akceptováno, jste nejsilnější teď. Tak to asi bude o tom vyrabování té republiky také. Komunisté slouží tomuto lidu, lidu této země ve smyslu Ústavy České republiky, ve smyslu slibu, který jsme lidem dali!
Děkuji, pane předsedo. Budu jen krátce reagovat na vystoupení pana poslance Františka Laudáta. Jestli tomu tak je, tak to dokažte.